Nekřičte na mě, pane kolego! Když tak mi to napište. Jednoho jediného, který za sebou nemá politickou sílu. Já jsem v televizi byl jenom párkrát a viděl jsem to tam. Tak to chodí v České televizi a vy s tím nic neděláte. Vy fakt neděláte vůbec nic s tím, že pan radní je poradcem ministra kultury. V životopisu z roku 2011 bylo pouze uvedeno, že generální ředitel Dvořák je členem statutárního orgánu společnosti GOPAS, kde je od roku 2003 místopředsedou představenstva. To je zajímavé, že názorem ředitele České televize vůbec je, že on nechce, abyste věděli, jestli má nějaký svůj majetek v právnických osobách. Generální ředitel České televize jakožto člen statutárního orgánu právnické osoby zřízené zákonem je veřejným funkcionářem podle zákona o střetu zájmů. Jako takový je povinen přesně, úplně a pravdivě oznámit, že je společníkem nebo členem podnikající právnické osoby a o jakou podnikající právnickou osobu jde. Slečna Hanka Lipovská odhalila, že pan ředitel ČT tají před veřejností svůj majetek! Ale to se nesmí, protože ředitel ČT je díky těmto věcem velmi ovladatelnou figurkou v politickém boji, protože i na ředitele ČT vy tady samozřejmě máte klacek, stejně jako máte na každého radního. Proto teď nabíhá, tak jak nabíhá na požadavky těch, kteří tady budou příští rok v této Sněmovně s pravděpodobností hraničící s jistotou sedět, a kašle na ty, kteří tady sedět už nebudete. Není nezávislý! Vy ho můžete kdykoliv zaříznout a pan Dvořák to ví a podle toho se taky bude chovat. Opakuji pro voliče: Ředitel ČT není nezávislý. Tato Sněmovna ho může odvolat, kdykoliv se tato Sněmovna rozhodne, že neschválí dvě výroční zprávy Rady České televize. Takže ohlašovací povinnost pan Petr Dvořák nesplnil.
Procedurální návrh a poté vaše faktická poznámka. Kdo je pro? Kdo je proti?
Děkuji za slovo, pane předsedo. Na grémiu skutečně tato dohoda zazněla. V případě, že se mnou nesouhlasíte, tak bych to navrhl jako procedurální návrh, abychom dokončili tento bod a poté vyřadili body.
Anebo ještě dám slovo panu předsedovi Michálkovi.
Máme tam dlouhodobou valorizaci platů učitelů, to je pro nás naprosto zásadní věc. Ten bod jsme neprojednali. Je to vratka ze Senátu, která se má projednat na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny.
Výbor doporučuje.
Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Budeme pokračovat. Máme pevně zařazený bod Prosím, paní navrhovatelko, máte slovo.
Bohužel zde není v tuhle chvíli.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokračujeme pevně zařazeným bodem a konstatuji, že kromě úvodního slova tady mám řadu přihlášek i s přednostním právem, respektive se stanovisky poslaneckých klubů. Kdyžtak se odmlčte, já si to zařídím.
Věřím, že se všichni shodneme na tom, že tyto protilátky existují. Jejich kvalita a schopnost ochránit dotčenou osobu před nákazou je naprosto zcela srovnatelná. Zjednodušeně řečeno, protilátky získané po prodělaném onemocnění chrání dotčený subjekt naprosto totožně jako protilátky, které občan získá z očkování. Mnozí odborníci dokonce tvrdí, že ony přirozeně získané protilátky chrání dotčený subjekt ještě lépe než právě protilátky z očkování, ale to teď ponechme stranou. Každopádně v tuto chvíli neexistuje jediný důvod, proč by měly být osoby s protilátkami vytvořenými podstoupeným očkováním jakkoli zvýhodňováni proti lidem, kteří mají přirozeně vytvořené protilátky po prodělané nemoci. Pokud to tak činíme, tak tyto osoby diskriminujeme. Jiné slovo bohužel nemohu naleznout. Toto potvrzují nejenom vědecky uznávané závěry, ale dokonce také praktický případ z praxe. Jedná se o případ mladistvé dcery pana premiéra Andreje Babiše Vivien, které její lékař nedoporučil podstoupit očkování, a to právě z důvodů vysoké hodnoty protilátek v její krvi. Tento samotný fakt potvrzuje hned dvě skutečnosti. Za prvé, že umíme změřit hodnotu protilátek v krvi, a za druhé, že v případě vyšší hodnoty protilátek v krvi je podstoupení očkování pro zdraví takového jedince značně ohrožujícím úkonem. A já se ptám: Jaké důvody nás vedou k tomu, že u nás v České republice, pár kilometrů od Rakouska, není tento přístup možný? Ano, je to drahé, ale s ohledem na to, kolik peněz, kolik naše vláda vyhodila peněz oknem za předražené nákupy testů a ochranných zdravotních pomůcek, se jedná v podstatě o takovou kapku v moři. Pokud tedy proplácíme provedení PCR testu či očkování, neexistuje v tuto chvíli žádný racionální důvod pro neproplácení testů na protilátky. Ani jeden z těchto uvedených důvodů však nemůže být akceptovatelný. Z výše uvedeného je patrné, že neexistuje jediný racionální či vědecký důvod k tomu, abychom neuznávali test na existenci protilátek po prodělaném onemocnění COVID-19, prokázání bezinfekčnosti konkrétní osoby srovnatelné s dokladem o podstoupeném očkování či negativním PCR testem. V zájmu farmaceutických firem vás budeme nutit se naočkovat, i když to může vážně negativně ovlivnit váš zdravotní stav." Tak to je, vážení přátelé.
Výbor doporučuje.
Hlasování číslo 136, přihlášeno 135, pro 75, proti nikdo.
Výbor doporučuje.
Návrh byl přijat.
Děkuji. Děkuji. Výbor doporučuje.
Hlasování číslo 139, přihlášeno 135, pro 116, proti nikdo. Návrh přijat.
Výbor nedoporučuje.
Prosím.
Opět výbor nedoporučuje. Budeme každý hlasovat zvlášť. Výbor nedoporučuje.
Zahájil jsem hlasování. Prosím.
Výbor nedoporučuje. Výbor nedoporučuje.
Prosím. Prosím.
Tuto úpravu výbor nedoporučuje.
Návrh nebyl přijat. Prosím.
Výbor nedoporučuje.
Prosím.
Tento návrh řeší mimořádné události.
Zahájení hlasování. Prosím. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Děkuji za slovo. Chci připomenout, že paní Lipovská sama v rozhovoru pro CNN Prima News řekla: "Sama kandidatura už je politickou činností." Dneska tady trošku zapadlo téma, které tady přednesl pan poslanec Martínek, a to kauza Lidice. Čili paní Lipovská se dostala do střetu zájmů, že zastávala názor, který byl proti názoru České televize, respektive té reportáže, a byla sama ve střetu zájmů.
Já vám děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Klaus, poté pan poslanec Volný Lubomír. Opět žádost o odhlášení. Mám pocit, že kdo mohl, tak přišel. Budeme pokračovat. Faktická poznámka, pan poslanec Lubomír Volný.
Já k paní Sommerové, prostřednictvím pana předsedajícího. Nezlobte se, já jsem vám nerozuměl ani slovo. Já nevím, jestli to je tím kuřáckým dechem, nebo tou rouškou, ale já vůbec nevím, co jste říkala. Já jsem pochopil, já jsem slyšel, že paní Lipovská je ve střetu zájmů, protože má jiný názor než Česká televize. Já fakt nevím, co jste říkala. Takže bych potřeboval zopakovat, v jakém střetu zájmů je paní Lipovská. Ještě jsem pochopil, že je členkou nějakých organizací, a v tom zákoně je jasně stanoveno, jakých organizací, s jakým právním statutem nesmí být ten člověk členem. Takže prosím vás, ta organizace, o které jste mluvila u paní Lipovské, jaký má status? Je to zapsaný spolek, je to, já nevím, eseróčko, akciová společnost? Co to je a proč v něm Hana Lipovská nesmí být? Paní Bobošíková je zřejmě největším problémem této Sněmovny a ona prostě ovládá úplně všechno. Takže paní Bobošíková má nějakou společnost, ve které nesmí pracovat člověk, který kandiduje do Rady České televize nebo je členem Rady České televize. On tam nesmí pracovat, ten dotyčný člověk? Jaký je status té organizace paní Bobošíkové? Opět, co to je? Já doufám, že jsem to přeslechl, že to, že má člověk jiný názor než Česká televize... Jaký názor má Česká televize? Česká televize nemá nárok na žádný názor! Česká televize tady slouží a názory České televize nikoho nezajímají. - Neraďte paní Sommerové, aby nereagovala, nechte ji! Je poslankyně, snad má vlastní hlavu. Dávám procedurální návrh na přerušení tohoto jednání do přítomnosti premiéra.
Zazněl procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bezprostředně. Opět zavolám všechny kolegy. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Vás, ostatní kolegy, opět - protože už to znáte, není to poprvé - vás poprosím o 10, 15 minut přerušení jednání, než si s panem Volným poradí zasahující policie.
Vážení kolegové, vážené kolegyně, já jsem přivítala rozhodnutí Ministerstva dopravy, že nebude podporovat konzervaci drah, protože si myslím, že bychom tady byli hodně dlouho. Určitě můžu mluvit i za kolegy napříč politickým spektrem. Nedá mi to však, abych nezmínila další problematiku, která se týká dalších pozměňovacích návrhů, které mají stále vaši podporu, pane ministře, a chápu, že to tak musí být, samozřejmě i z důvodu uklidnění veřejnosti. Chtělo by to celkovou změnu systému. Sice jsme vyřešili délku směny, pomohli jsme tím dopravcům, ale nikdo neřeší odpočinek jako takový, pane ministře, kvalitu těch odpočinkových míst. Dále by pomohla lepší komunikace se správcem dopravní infrastruktury, lepší čitelnost předpisů, změny ve zpracování tabulek traťových poměrů. Prostě by se podle mého mělo více zapracovat na celkových změnách bezpečnosti železniční dopravy.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, již v rámci druhého čtení jsem vás ve stručnosti seznámila s největšími úskalími vládního návrhu zákona, z nichž asi nejzávažnější je, že není respektována směrnice Evropské unie o bezpečnosti železnic, že ani to základní, co tato směrnice požaduje v otázkách bezpečnosti, nebylo do vládního návrhu zákona implementováno. Dovolím si tedy uvést dva konkrétní příklady. Příklad první. V takovém případě se dočasná bezpečnostní opatření uplatňují až do provedení soudního přezkumu." A reakce Ministerstva dopravy? A dále požadavek, aby se dočasná bezpečnostní opatření uplatnila až do provedení soudního přezkumu, považuje předkladatel za nedůvodný a nesmyslný. A co z toho jednoznačně vyplývá? Ve srovnání k problematice dohledu bych mohla dále pokračovat. Závěrečná zpráva má několik bezpečnostních doporučení, aby se nehody neopakovaly. Jsou tam ale i bezpečnostní doporučení zaměřená na únikový prostor ze stanoviště strojvedoucího, to znamená bezpečnostní doporučení nezabrání vzniku události jako takové, ale právě v nebezpečí může zachránit život strojvedoucímu, a o to právě jde. Musím přiznat, že z posledně citovaného vyjádření Ministerstva dopravy skutečně mrazí, a kladu si logické otázky, zda někdo s tímto negativistickým přístupem může vůbec zodpovědně vytvářet legislativu, která ovlivňuje drážní bezpečnost, zda takové osoby vlastně rozumí drážní bezpečnosti a problematice bezpečnostního šetření. Dle Ministerstva dopravy údajně ta zlá Evropská komise nechce, aby drážní inspekce mohla vykonávat prevenci prostřednictvím státního dozoru. Proč tedy ale té samé Evropské komisi nevadí, že Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod může státní dozor vykonávat? Obě instituce jsou totiž dle evropského práva národním inspekčním neboli vyšetřovacím orgánem. Dle Ministerstva dopravy tedy Evropská komise souhlasí, aby inspekční orgán státní dozor v letecké dopravě prováděl, ale ta samá Evropská komise nesouhlasí, aby se tak dělo na dráhách. Tak tomu se mi skutečně nechce věřit.
Neříkejte mi jako manažeři, že nejste schopni najít řešení. Chápu, že malé firmy v pěti, deseti lidech to mají mnohem složitější.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. My víme, že dlouhodobě, a teď posledních pět let, se ukazuje fatální nedostatek zaměstnanců, ale to je problém především devastace školského systému, který nastal po roce 1989, a vy to moc dobře víte, protože se pohybujete v té odborné oblasti a potřebujete především kvalifikované lidi! To je jeden z faktů. Na druhou stranu, těch pět týdnů dneska využívá opravdu velké, značné procento a ti zaměstnanci si to prostě zaslouží.
Děkuji. Pan poslanec Jiří Bláha s faktickou poznámkou.
Vážené kolegyně, kolegové, kdyby se kolegyně poslankyně trošku zajímala o ekonomiku a o to, jak fungují zaměstnavatelé, tak by zjistila, že největší zaměstnavatelé jsou malí a střední. Tam pracuje nejvíc lidí. Oni dávají daleko více jiných benefitů. To znamená, že oproti fabrikám, kde striktně musíte nastoupit do práce v šest, jste tam do dvou, od dvou do osmi a tak dále, tak v těchto firmách máte flexibilní pracovní dobu, kdy klidně ten zaměstnanec večer zavolá a řekne: Hele, Pepo, zítra ráno nemůžu, protože mám nemocnou holku, musím s ní jet k doktorovi. Počítej s tím, že nepřijdu ráno, ale budu se snažit, abych tam byl na desátou. Nic se neděje. Toto jsou benefity, které prostě nikdo z těch velkých firem není schopen dát. Řeší se průběžně, kdy ten zaměstnanec versus zaměstnavatel se spolu domluví, jak budou pracovat. Ve firmách velkých to neexistuje. A tyto firmy v okamžiku, kdy jim řeknete: Musíte dát pět týdnů dovolené, tak zavedou také to striktní jednání. Ano, tady budeš v šest a budeš makat do dvou, ani o hodinu méně, a tak dále a tak dále. Já si to uvědomuji. Ale u malých a středních firem ta situace je úplně jiná.
Pan poslanec Jiří Kobza s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Pavel Juříček.
Děkuji, pane předsedající. Tady dochází k tomu, že se vracíme do doby RVHP, kdy všechno bylo nalajnováno, všechno bylo direktivně určeno, ale tak to prostě není. Děkuji.
Děkuji. Pan poslanec Pavel Juříček s faktickou poznámkou. Máte slovo.
Musím reagovat na kolegyni Aulickou, prostřednictvím pana předsedajícího. Na to školství a celých 20 let jsme na to nebyli schopni reagovat. My si uvědomujeme všechny věci. A to, co říkal Petr Dolínek, prostřednictvím předsedajícího, to jsou zase jenom takové omezené floskule, které jsou jenom to, že oni vědí přesně. Já vám můžu říct, a možná budu muset vystoupit ještě jednou, my jsme měli v průběhu těch dvou let nemocnost v uvozovkách, protože spousta lidí -
Ano. Tak v tuto chvíli v obecné rozpravě by měl vystoupit pan poslanec Munzar. Není přítomen, takže ho přesouvám na konec. Stejně tak je omluven pan poslanec Petr Beitl, také ho přesouváme, a na řadě je vystoupení pana poslance Jiřího Bláhy a po něm vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Juříček. Prosím, máte slovo.
V první řadě bych se ohradil, protože tímto způsobem se opravdu nedá moc dobře pracovat. V okamžiku, kdy na pořadu schůze není tento bod a je ráno zařazen, tak věřte tomu, že připravit se na něj je docela složité, protože jdeme do něčeho, na co jsem se nepřipravoval, a jdeme do něčeho, na co konkurence je připravena. V podnikání se tomu říká aut nebo podraz, a věřte tomu, že dobrý podnikatel tohle nedělá, aby přišel na jednání...
Tak to tady prostě funguje.
To nevím. To znamená, že paní radní působí ve prospěch politického subjektu. No, ono pokud kandidujete, tak nějakou činnost vykonávat musíte, protože působit úplně jako nezávislý, byť jste nestraník, byť jste něco, není možné a vždycky tam asi zastáváte nějaký politický názor, respektive politický program, za který kandidujete.
Zákon nezavádí neslučitelnost funkce Rady ČT s kandidaturou na funkci poslance. Není ani možné použít analogii, neboť zákon o České televizi je veřejnoprávní předpis, což aplikace tohoto výkladu vylučuje. Skutečnost, že Hana Lipovská kandiduje, tedy není protizákonná. Proti české legislativě to není. Máte právní názor? Mě by zajímalo, jak jste ho získala. Vy jste tady jenom uvedla své dojmy a neuvedla jste žádný rozbor, neuvedla jste žádný názor, neuvedla jste žádný rozsudek, neuvedla jste žádné rozhodnutí Poslanecké sněmovny v minulosti.
Děkuji, pane předsedající, pane ministře, paní a pánové. Ani zákonodárce tedy nemůže omezit právo někoho, aby kandidoval, proto to nemůže být ani v zákoně o České televizi, a výklad, že samotná kandidatura je v kolizi s právem být radním, je neústavní. Článek 19 Ústavy České republiky.